Ale ta formální výhrada je v tom, že interpelace nebyla nedoprojednána. Interpelace byla doprojednána. Sněmovna nesouhlasila s vaší odpovědí. Ambice vypracovat novou odpověď s novými argumenty s ohledem na projednávání ve Sněmovně byla jaksi úspěšně skryta. Vy jste jen pokračovala v té odmítnuté odpovědi. Ale to je jenom formální výhrada. Jenže tady jsme u jiného případu. Proto to srovnání ve vaší odpovědi kulhá na obě nohy. Zároveň máme všichni právo na informační sebeurčení a ochranu soukromí i před státní mocí. Jak je tedy možné vyzvat svatebčany s osobními otázkami pod hrozbou pokuty? Ovšem ne každá třetí osoba dle § 22 daňového řádu je zároveň povinnou osobou dle § 57 daňového řádu, na kterou se výzva a vy ve své odpovědi odkazujete. Takže těmito osobami se rozumí osoby, u kterých je získávání potřebných údajů součástí jejich činnosti a povinnost tyto údaje získávat a povinnost evidovat jim stanoví zákon. A to opravdu nejsou svatebčané. Odborná veřejnost, na kterou podle vaší odpovědi nemám brát zřetel, se shoduje, že povinnou osobou nemůže být jakákoliv třetí osoba. A máme i příklady z platné judikatury. Nebudu je tady citovat, ale mohl bych. A tady mám na vás právě otázku, na kterou bych rád slyšel odpověď. V těch odpovědích se ta problematika velice umně zahaluje tím, že Finanční správa musí dělat vyhledávací činnost a měla podezření na krácení daně na jednu konkrétní restauraci. Ale opravdu je přiměřené a opravdu jsou povinnými osobami všechny třetí osoby jenom proto, že v nějakém čase poblíž nějakého zařízení měly svatbu? To je základní otázka, na kterou bych rád slyšel vaši odpověď, paní ministryně.
V tuto chvíli tady mám několik omluvenek. Už fungujeme? Výborně. Omlouvá se nám pan poslanec Kobza od 14.00 hodin do konce jednacího dne z důvodu pracovního jednání mimo Sněmovnu. Omlouvá se nám pan poslanec Jiří Bláha od 14.30 do 18.00 hodin z pracovních důvodů. Omlouvá se nám paní poslankyně Malá až do konce dnešního jednacího dne. Omlouvá se nám pan poslanec Rais mezi 14.30 a 16.30 z pracovních důvodů. Omlouvá se nám pan poslanec Čižinský od 14.30 do 16.00 a od 17.45 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Omlouvá se nám předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček mezi 12. a 13. hodinou z pracovních důvodů. Ústní interpelace Seznam poslanců podle vylosovaného pořadí vám byl rozdán do lavic. Upozorňuji interpelující poslance i interpelované členy vlády, že ihned po ukončení interpelací na omluveného předsedu vlády budou následovat interpelace na členy vlády. Prosím.
Od roku 2021 na českém trhu budou fungovat pouze ty televizní přijímače, které k tomu všemu zvládají i nejnovější kódování. Táži se vás v této souvislosti, zda vláda v těchto případech uvažuje o finančním příspěvku nebo o nějaké formě pomoci na nákup a pořízení těchto nových přijímacích zařízení pro sociálně a příjmově slabší občany, zejména pro seniory. Vážený pane premiére, prosím vás o odpověď, jak vaše vláda, potažmo stát, pomůže občanům, televizním koncesionářům, pro které představuje další změna standardu televizního vysílání významný nejen finanční problém.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Vážený pane nepřítomný předsedo vlády, vy jste na nedávném sjezdu vašeho hnutí říkal, že v souvislosti s eurovolbami a s vaším působením v europarlamentu budete bojovat proti zeleným nesmyslům, které přicházejí z Evropské unie, a explicitně jste zmínil biopaliva. Spíše přicházím s nabídkou. A to ještě není všechno. Já vám dokonce nabízím to, že si ten návrh klidně můžete přijmout za svůj, klidně si můžete dělat, že jste to vymysleli vy, nám to nebude vadit. Pane premiére, doufám, že moji nabídku přijmete. My už se chystáme ten návrh nahrát do systému každým dnem a budu se těšit na vaši reakci.
Děkuji. Tímto jsme vyčerpali všechny přihlášky k interpelacím na předsedu vlády a nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády.
To, co jsem si připravila, je mi k ničemu. Půjdu tak, jak jste se ptal. První věc: digitální daň. Je to fenomén, který samozřejmě zahýbal světem, je to něco nového, někdo to nazývá vyrovnávací daň, vedou se spory, jestli je to forma nepřímé, přímé daně, o tom se bavíme na Ecofinu, na poradě ministrů financí, teď se o tom budeme bavit příští týden. Já jsem podepsala memorandum, které podporuje zdanění na platformě OECD. Považuji to dlouhodobě za nejlepší koncept, protože to by nemělo zůstat jenom v hranicích Evropské unie, ale mělo by to překročit dál. Nicméně to je běh na dlouhou trať. Takže to bych vám tady mohla chodit říkat až do konce volebního období a pak by vám to třeba říkal někdo další atd. Další návrh, a ten bude předmětem jednání opět příští týden na Ecofinu v Bruselu, předložila Francie. Pak jste se mě ptal na paušální daň pro živnostníky, tak na té pracujeme. To je skutečně záměr, který chceme zrealizovat. Tam to nebude ani tak problém legislativy, jako... Samozřejmě spolupráci to vyžaduje ministerstev zdravotnictví a sociálních věcí. Bude to volba. Protože je potřeba mít na paměti to, že ten živnostník velice často s těmito nízkými příjmy do jednoho milionu korun velmi často žádné daně neplatí, pokud má děti a manželku. Jinak dneska nám mzda v ekonomice vzrostla natolik, že dneska pokud on nemá manželku a děti, tak platí každý nějakou daň. Takže bude to volba. Proto mu necháme tu volbu.
Pan poslanec podá doplňující dotaz a umožní vám pravděpodobně dokončit vaše vystoupení. Děkuji. Děkuji.
Takže to bylo pro mě docela řešení, které mi dávalo smysl, i když vím, že to byla jedna z variant. To jste tam viděli, tu úpravu. Ale samozřejmě i tam byly problémy. Takže je to problém a já v tuto chvíli říkám, že to vidím jako ohroženo. Nejsem úplně v obraze, co by to mělo být. Dívám se na svého kolegu ministra životního prostředí. Takže interpelujte když tak nebo se obraťte na paní ministryni Novákovou.
Dobrý den, vážená paní ministryně, vážené poslankyně, vážení poslanci. Interpeluji vás ve věci postupu výběru daně z nemovitosti, a to v případě daně za tzv. pozemky ostatních ploch, které nelze žádným způsobem využít. Vím, že před chvilkou tady zazněla od kolegy podobná interpelace, nicméně já se vás budu spíše ptát na něco trošku jiného, ne na tu legislativu, o které mluvíte, že ji připravujete. Když jste byla ve funkci náměstkyně ministra financí, tak jste v roce 2017 prosadila nový metodický pokyn pro Finanční správu, jak rozlišovat plochu, která není žádným způsobem využitelná. Může se jednat o honitbu, o skálu, o možnosti rozvoje sportovního lezectví nebo prostor pro vybudování parkoviště, byť v tomto případě mluvíme o pozemku, který je uprostřed pole. Je to dle mého názoru jeden z příkladů toho, jak daňové poplatníky považujete za sprosté podezřelé. Dotaz.
Vážená paní ministryně, já bych se rád vrátil k tématu mobilních dat v České republice. Z úst pana premiéra jsme zaznamenali celou řadu významných slibů o tom, jak on sám se zapojí do jednání se současnými mobilními operátory. Chtěl jsem se zeptat, protože to je významný příslib, že konkurence může přinést pro české občany lacinější data, jak vypadá příprava toho licenčního řízení, jaké by mělo mít podmínky a kdy by mohlo být vyhlášeno.
Děkuji. Poprosím paní ministryni o odpověď. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku, takže prosím. Děkuji. Dalším v pořadí je pan poslanec Stanislav Blaha s interpelací na pana ministra Roberta Plagu.
Vážená paní ministryně, rád bych se vás zeptal, jak se s prorodinnou politikou vaší vlády pojí výrazné snížení financování rodinných center. Děkuji za vaši odpověď.
Děkuji a poprosím paní ministryni o odpověď. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych nejdříve uvedla, že jsem si problému vědoma. V rámci koncepce rodinné politiky, která byla schválena vládou 18. září 2017, bylo schváleno několik zásadních opatření k podpoře rodinné problematiky. Ministerstvo práce a sociálních věcí realizuje od roku 2005 tento národní dotační titul Rodina. Cílem tohoto programu je podpora služeb pro rodinu, především pomocí preventivního a podpůrného charakteru. Tyto služby by měly poskytovat a posilovat rodičovské kompetence, zkvalitňovat rodinné vztahy, podporovat rodiny v péči o děti, jejich výchově a při harmonizaci práce a rodiny. Cílem je poskytnout komplexní pomoc rodině jako celku. V první dotační oblasti Preventivní aktivity na podporu rodiny, partnerství a rodičovství je hlavním cílem posílit rodičovské kompetence, zkvalitnit již ty zmiňované rodinné vztahy, poskytnout komplexní pomoc rodinám s dětmi, které se mohou ocitnout nebo ocitají v ohrožení, a předcházet jeho případného prohlubování, které má pak za důsledek rozpad rodiny. V druhé dotační oblasti Podpora práce s dětmi a rodinami v oblasti SPOD je hlavním cílem podporovat přímou práci s ohroženými dětmi a rodinami. Aktivity jsou zaměřené zejména na rozvoj metod přímé práce s dětmi při řešení případů dětí a rodin, které jsou právě v agendě SPOD. V roce 2018 žádalo o podporu 275 organizací, celkově se jednalo o 342 projektů. Z toho bylo podpořeno 273 projektů. V letošním roce, to znamená na rok 2019, žádá o dotace celkem 276 organizací v rámci 343 projektů. To znamená, že lze vidět, že ten počet je stabilní víceméně. MPSV také realizuje každoročně celonárodní soutěž, která je od roku 2018 spojená jako Obec přátelská rodině a seniorům. O tuto je také velmi vysoký zájem a jedná se o celkovou finanční alokaci 10 milionů korun. Poskytujeme všem žadatelům konzultace za účelem zlepšení kvality těch projektů, protože i když jednotlivé organizace předkládají ty projekty každoročně, to znamená, že se jedná o standardní záležitost, tak dochází řekněme ke kvalitativnímu nárůstu těch jednotlivých projektů. To znamená, když projekty uspěly jeden rok, tak vzhledem k tomu, že dochází k nárůstu kvality obecně, tak to neznamená, že pak ty projekty uspějí. Co se týká toho ročníku na tento rok, tak já jsem zadala po nástupu do funkce pokyn, aby MPSV na rozdíl od roku minulého vyplatilo ty dotace do konce března, tak aby to bylo plně v souladu s metodikou Úřadu vlády k poskytování dotací pro nestátní neziskové organizace.
Děkuji.
Já, paní ministryně, určitě nezpochybňuji vaše slova. Nebo ředitelka, omlouvám se. Nicméně ta otázka zněla nějak jinak. Ty projekty podává dlouhodobě, nikoliv poprvé. Standardně tam nedošlo ani k úbytku klientů, ani k úbytku obsahu toho projektu, to znamená, ty aktivity se nijak nezměnily. A já se ptám, jak je možné, že v předchozích letech tato centra byla podpořena a teď nebylo podpořeno ani jedno. Čili, a nezlobte se na mě, odpověď, že pořádáte semináře, jak se mají projekty psát, je určitě dobře, ale to není odpověď na tu otázku, kterou jsem položil.
V podstatě se jedná o to, že ta finanční alokace na národní dotační titul Rodina je nedostatečná. A proto říkáme to, že ty projekty uspěly v minulých letech, a protože konkurence nespí, tak doporučujeme chodit na ty semináře a využívat těch konzultací, které všem žadatelům nabízíme. Ale zároveň si uvědomuji, že ta situace, kdy odmítáme nebo významně krátíme dvě třetiny projektů, tak jediné systémové řešení je navýšení alokace.
Dobré odpoledne. Kolegyně, kolegové, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, jak už je známo, tak kraje v tuto chvíli mají za sebou první kolo schvalování dotací na sociální služby pro letošní rok, anebo to v tuto chvíli probíhá. Podle mého názoru hrozí reálně, že dojde v průběhu roku k omezení poskytovatelů nebo poskytování některých typů sociálních služeb.
To nemám šanci. Víte, to je přesně další příklad mediálních zkratek. A víte, že jsem kontinuální, že jsem to říkala celý rok 2018, budeme se o tom bavit. A říct to v lednu 2019, když se chci bavit o rozpočtu 2020, je prostě fér. Položila jsem na stůl nějakou tabulku, která byla pracovní. A já právě nechci šetřit na investicích, naopak. Já tady mám tabulku , kde ty investice jsou. Ta červená barva značí investice z EU. Ta modrá značí národní zdroje. Říkala jsem to tu na rozpočtu, říkám to znova. A já jsem svým kolegům řekla: Vidím zhruba několik oblastí, jak ušetřit. Já už po tom roce a čtvrt ministrování je prostě vidím. Pojďme se bavit o snižování úředníků a pojďme se bavit o revizi sociálních dávek. A řekla jsem jasně dvě věci. Buď budeme maximalizovat sociální výdaje, nebo budeme investovat. Na obojí prostě nebudeme mít. Takže pojďme se o tom bavit. To znamená, že máme vytvořen polštář. A já to říkám zavčas a říkám, pojďme se o tom bavit a chovejme se s péčí řádného hospodáře. To bylo celé. A to je moje povinnost a to je moje práce.
Děkuji, paní ministryně. Je zájem o doplňující otázku? Ano, prosím, máte slovo.
Ano, je. Paní ministryně mě dokonce o ni požádala, ač nevyčerpala svůj čas. Já nechci polemizovat teď s tím, protože na to není čas. Ale ono stojí za to šetřit i v tomto státním rozpočtu už schváleném, protože je schválen se 40miliardovým schodkem. Měli bychom se na konci podle mého nejlépe dostat k nule. Takže na to jsem se ptal.
Z velké části jsou to učitelé. To já nevymyslím za ně. Já nevím, jaká má být struktura Ministerstva spravedlnosti a jeho rezortních organizací nebo jiného mého vládního kolegy, ale určitě se nad tím zamýšlím na Ministerstvu financí. Třeba Finanční správa. Jestliže jsme chtěli rozjet kontrolní hlášení, evidenci tržeb, Celní správu. A teď prostě jsou úplně někde jinde. Takže samozřejmě že... ale můžeme se zamyslet, proč máme takový počet představených. Můžeme se zamyslet nad tím, jestli skutečně musíme mít třeba tolik organizačních jednotek. Prostě když se nad tím zamyslíte a podíváte se na to poctivě, tak i v této oblasti najdeme rezervy. K poměru kapitálových výdajů a HDP. Já samozřejmě ty poměry znám.
Nyní vystoupí pan poslanec Vít Rakušan s interpelací na pana ministra Roberta Plagu, připraví se pan poslanec Lukáš Bartoň.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené členky, členové vlády. Ptám se tedy, zda jsou už definitivně překonány veškeré problémy, které ve svých nálezech kritizoval několikrát i Nejvyšší kontrolní úřad, to znamená netransparentní rozdělování dotačních prostředků do regionálního sportu, kdy mnohokrát místo na sportovní činnost byly ty peníze čerpány na drahé automobily a řekněme trošku neslušně veškeré výdobytky sportovních papalášů v tom pravém slova smyslu. Kluby se také potýkaly s pozdními platbami a mnohokrát nestíhaly vyúčtovat své různé dotační programy v patřičné době, což pro některé bylo problematické, v mnoha ohledech i fatální. Děkuji.
Prosím, abyste se přihlásili všichni svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Dnešní jednání zahájíme bodem 157, což jsou odpovědi členů vlády na písemné interpelace. Já otevírám bod Odpovědi členů vlády na písemné interpelace Na pořad jednání 27. schůze bylo předloženo celkem devět odpovědí na vznesené interpelace, s nimiž poslanci nebyli spokojeni, a z toho důvodu požádali o zařazení na pořad schůze Sněmovny. Nyní přistoupíme k projednání odpovědí na písemné interpelace.
Dnes je pan premiér řádně omluven z důvodu zahraniční cesty, takže není možné pokračovat v projednávání té interpelace. Já navrhuji, abychom ji přerušili do přítomnosti pana premiéra.
Dobře, děkuji. To je procedurální návrh, s nímž se vyrovnáme hlasováním. Podle přítomnosti je zde dost poslanců, abychom mohli hlasovat. Kdo je proti přerušení? Já vám děkuji. Návrh byl přijat. Projednávání interpelace tedy přerušujeme a posuneme se dál. Předseda vlády Andrej Babiš odpověděl na interpelaci poslankyně Věry Kovářové ve věci hospodaření Kanceláře prezidenta republiky. Projednávání odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti předsedy vlády Andreje Babiše, který není přítomen, takže já opět přerušuji tuto interpelaci a posuneme se dále.
Dobrý den, pane ministře. Tento týden neprošel návrh mého kolegy poslance Václava Klause na vyšší podporu pro sportovní trenéry mládeže. Místo toho se tady obhajuje zřízení nového úřadu, Národní sportovní agentury. Mně to přijde trochu absurdní, protože jsem ještě neslyšel o tom, že by vyšší počet úředníků pomohl k tomu, aby se u nás více a lépe sportovalo.
Děkuji.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já častokrát slýchám, že podpora trenérů není dostatečná. Přesto mohu být konkrétní v těch krocích, které se udělaly. A ti trenéři jsou skutečně tou hybnou silou, těmi, kdo ty děti opravdu učí sportovat. Tam všude jsou trenéři. Dále musím říct, že velká část prostředků v programu Můj klub, který směřuje napřed tomu konkrétnímu klubu, kde jsou děti, tak může a také je využita ve prospěch trenérské činnosti. Je to proto, že až polovina z nich není součástí svazů a České unie sportu.